My na této schůzi, která byla svolána i podpisy poslanců KDU-ČSL, nemáme diskutovat, nebo jak pan premiér včera říkal - bude to tady ztracený čas. Je tady konkrétní program s body, které čekají jednotlivá čtení, a jsou k nim načteny pozměňující návrhy, a my je můžeme dnes projednat. My jsme za KDU-ČSL předložili několik pozměňujících návrhů, jednak zmíněná novela Ústavy, pozměňující návrhy k vodnímu zákonu a také pozměňující návrhy, které se týkají ochrany zemědělské půdy. V případě vodního zákona my jasně říkáme už v úvodu toho zákona, že právě voda, vodní zdroje si zaslouží specifický režim ochrany. A v dalších paragrafech doplňujeme několik klíčových oblastí. Dneska majitelé půdy dost často vůbec nevědí, že na svém pozemku mají meliorační soustavu. Většina z nich se o ni vlastně ani nestará. Nesmí zhoršovat prosakování vody do spodních vrstev a doplňování spodních vod. Je možné při dnešních technologiích toto splnit. V tom si myslím, že by nebyl problém. Pak máme i lokality, kde bychom mohli přes meliorační soustavy velmi efektivně podmokem zavlažovat. Ještě efektivnější než kapková závlaha. Je to velmi potřeba. Pan ministr se v tom snaží pokračovat, ale nepůjde to bez potřebných změn legislativy, nepůjde to bez větších investic. Ale my nechceme štěrk, my chceme vodu. A to bez těch investic prostě nepůjde. Takže na to také potom pamatujme, když budeme schvalovat státní rozpočet. Přiznám se, byl jsem hodně zklamán, když vidím to, že i v situaci loňského roku, kdy byla nejnižší nezaměstnanost, se u nás pořád povolují průmyslové zóny. Já si kladu otázku, proč to děláme. U nás na Hané je to lokalita Hněvotín u Olomouce. Je to možné jenom opravdu ve veřejném zájmu, který musí být odůvodněn, v případě lidského obydlí, zemědělských objektů a podobně. Takže prosím pěkně, věnujte těmto návrhům pozornost. To nemyslím obecně a pateticky, myslím to naprosto pragmaticky a politicky z hlediska funkčního období této Sněmovny. Pokud nedokážeme tyto klíčové zákony projednat teď, nebo nejpozději v průběhu září a října, tak ze zkušeností už bude velmi malá šance, že se to podaří stihnout do konce tohoto volebního období. Nebude to problém několika desítek katastrů, kde zemědělci jsou v situaci, kdy nemají co sklízet. Nebude to problém těch nejvíce postižených míst, kde odcházejí nejenom smrky, ale kde usychají borovice, kde usychají buky, ale bude to problém víc jak poloviny našeho území. Někdo může namítnout: Ti poslanci tady schůzují dneska, ve čtvrtek, máme tady za sebou tři týdny nadprůměrných srážek. Máme tady lokality bleskových povodní. Dokonce v lokalitách, kde byly bleskové povodně, se v půdní vrstvě 40 cm a více opět objevuje půdní sucho. To jsou opravdu velmi vážné varovné signály, a proto se prosím přimlouvám za to, schvalme program dnešní mimořádné schůze. Jsou tam konkrétní legislativní návrhy, které si zasluhují projednání. Novelu vodního zákona potřebujeme jako vodu, ne jako sůl. Tak ji prosím pěkně projednejme a pošleme ji potom do třetího čtení.
Sucho v nedávné minulosti a současnosti, zaznamenaný vývoj i prognózy odborníků ukazují, že celé lidstvo je na pokraji celosvětové vodní krize. I když možná dneska nebo v těchto dnech tomu tak není. V současné době i v ostatních státech Evropy dochází k intenzivním diskusím o tom, jak se přizpůsobit změnám klimatu, které způsobují vysoké nevyrovnanosti při nakládání s vodou. Často jsou tyto diskuse i jejich závěry ovlivněny zkušenostmi Státu Izrael, který je celosvětově lídrem zavádění nových principů, technologií i právních norem v oblasti nakládání s vodou. Náš návrh spočívá v doplnění článku 31 Listiny základních práv a svobod, kde navrhujeme zakotvit ustanovení práva každého na pitnou vodu. Dále navrhujeme upravit, že vodní zdroje jsou statkem veřejného užívání a jsou ve správě státu. A zároveň navrhujeme stanovit prioritizaci užití pitné vody a princip neziskovosti jeho zajištění. Předkládaný návrh má tedy změnit princip fungování nakládání s vodou v České republice, kdy na jedné straně stanovuje právo každého na pitnou vodu a stanovuje prioritizaci užití vody, ale na druhou stranu stanovuje, že pitná voda je statkem veřejného užívání, se kterým mohou ostatní subjekty nakládat pouze podle státem daných pravidel a prioritizace. Základním principem tohoto nakládání je pak neziskovost nakládání s pitnou vodou a jeho způsob, tedy prostřednictvím obecních samospráv. Právě v zavedení neziskovosti nakládání s pitnou vodou spočívá jeden z nejvýznamnějších dopadů navrhované úpravy. Současná privatizace vodárenské infrastruktury českým domácnostem a jejich přístupu k pitné vodě nesvědčí. České domácnosti nacházející se na území, na němž působí zahraniční dodavatelé vody, navíc za pitnou vodu, kterou čerpají...
Paní poslankyně, já vám rozumím a požádám o větší klid v sále. Požádám ty, kteří potřebují něco řešit se svými kolegy, aby zvážili, jestli to nechtějí řešit v předsálí, když je nezajímá ústavní změna.
Navzdory stávající regulaci cen pitné vody navyšují zahraniční koncerny odběratelům vody cen o zisk, který se v průměru pohybuje v řádu desítek procent z vodného i stočného. Většina z takto získaného profitu je navíc alokována do zahraničí, do domovské země dané společnosti.
Paní poslankyně, já vás znovu přeruším a znovu požádám sněmovnu o větší klid. Prosím, přesuňte ty diskuse jinam, nebo je ukončete, opravdu to není příjemné.
Půjde tak o komplexní změnu předpisů kompetenčně většiny resortů. Tolik tedy k návrhu ze strany Starostů a nezávislých. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Má výhrady také s užíváním pojmů statek veřejného vlastnictví, který právní řád nikterak nedefinuje, což by mohlo mít závažný dopad do soukromého vlastnictví. Organizační výbor navrhl ústavně-právní výbor jako výbor garanční.
Ano, děkuji. Pro ty, kteří právě přicházejí, ještě jednou zopakuji, budeme hlasovat o sloučení rozpravy k tomuto bodu a dvěma bodům následujícím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Náš návrh této novely Ústavy v podstatě je koncipován tak, že ustanovení není adresováno výlučně státu při jeho vlastní činnosti, ale představuje základ pro legitimní regulaci činnosti třetích osob. Jako subjektivní právo v podobě práva na příznivé životní prostředí, a v řadě zemí se stále objevuje, nebo je definováno, i jako právo na vodu, a jako objektivní ustanovení definující základní přístup státu k této oblasti. Zároveň vytvářejí hierarchii ústavních hodnot, jež především usměrňují výklad práva při jeho aplikaci soudní moci.
Už v minulém roce jsme spolu s dalšími stranami tady předložili návrh, který by biopaliva první generace omezoval. Ale bohužel vládní poslanci byli proti a návrh přijat nebyl. Já za TOP 09 mohu slíbit, že ještě v tomto volebním období se tuto iniciativu pokusíme oživit a nevzdáme to. Návrh na stavbu desítek přehrad, se kterými v posledních týdnech vláda přichází, už tady bylo také komentován. My si skutečně nepřejeme, aby lidé museli brát vodu z cisteren místo ze svých vlastních studní. Odpovědná politika ochrany životního prostředí tedy není otázkou jednoho volebního období, ale řeší udržitelnost, čistotu krajiny na dlouhá léta dopředu. Samozřejmě nejen pro nás, ale pro naše děti a vnoučata.
Já vám také děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová dnes po celý jednací den ze zdravotních důvodů.
Děkuji. Ale je dobře, že se k tomu dostaneme. To znamená, že nejdříve přijmeme novelu Ústavy, abychom věděli, jaký bude ústavní rámec. Je to naše odpovědnost a jsem rád, že se k tomu dostáváme.
Já vám rovněž děkuji za vaše vystoupení a poprosím pana ministra Richarda Brabce.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Takže to také o něčem svědčí. A ta mince se jmenuje dopad klimatické změny na Českou republiku. V tu chvíli by to bylo samozřejmě, řekněme, asi spravedlivější. Na tom se všichni shodneme. Protože to zmírnění změny klimatu, to jako Česká republika máme v rukou velmi, velmi, velmi omezeně, kdežto tu adaptační strategii máme v rukou do značné míry. A proto taky ta adaptace je pro mě daleko důležitější téma. Řada z nich tedy vidět není, to je reakce na pana předsedu Bartoše, protože řada z nich je pod zemí. No jsou zakopané pod zemí.
Vynásobením zase zjistíme, že jejich cena by byla 250 mld. korun. Jak se ta turbína roztáčí, jestli párou získanou spálením, že se v kotli ohřeje spálením uhlí, nebo párou, která se ohřeje jadernou reakcí, nebo vodou z nějaké přehrady, nebo větrem, který kolem toho stožáru fouká, ale pořád je to ten samý princip. Bohužel se zdá, že má celou řadu problémů, které bychom měli řešit. A já myslím, že by zasloužilo podporovat vědu, aby konečně hledala nějaký nový způsob výroby energie, který by tyto problémy vyřešil. Co druhá generace biopaliv? Z čeho by se dala vyrábět ta druhá generace biopaliv? Co tam můžeme mít k dispozici? Tak ty kafilerní tuky. To tady u nás v roce 2017 podle statistiky jsme chovali. Takže vůbec nic, co by mohlo naši energetiku zachránit. Dámy a pánové, záchranu pro tohle všechno si slibuje Zelená dohoda. Je to podle mě seznam přání té Komise. Co se týká dodávek čisté dostupné energie, tak v té Zelené dohodě se klíčová role přisuzuje obnovitelným zdrojům, především, tady píšou, větrné energii z příbřežních mořských oblastí offshore, větrných elektráren. Ty my ale u nás nemáme, nemajíce tedy žádné pobřeží.
Proto na něm není potřeba příliš měnit, ale důležité je, abychom uváděli tyto věci v praxi. Já jsem si jista, že i od pana ministra životního prostředí a ministra zemědělství, možná i od pana premiéra, pokud vůbec dneska ještě dorazí na tuto schůzi, uslyšíme, že i pro něj je to všechno prioritou, stejně jako řada dalších témat, nicméně řešení, nebo respektive praxe stále ještě pokulhává za těmito slovy. Téma klimatické krize je nezpochybnitelně tím nejpalčivějším problémem. O to více je potom zarážející, pokud premiér této země v souvislosti právě s programovými strategiemi, které mají za cíl se s touto výzvou poprat a zvládnout ji, jako je v Evropě Green Deal, vyjádří tak, že ji považuje za utopii, či že očekává, že Brusel konečně na tuto strategii zapomene a začne se zabývat podporou tradičního průmyslu, tedy toho, který často je příčinou mnoha problémů. Chápu, že se panu premiérovi i dalším třeba velkoproducentům v České republice nemusí zamlouvat některé společné evropské vize, které jsou projednávané zatím tedy na úrovni Evropské komise, naposledy před měsícem představená strategie Od zemědělce ke spotřebiteli, tedy anglicky Farm to Fork, a tedy strategie, které mají jako jeden ze svých cílů řešit právě i klimatickou krizi přes konkrétní opatření ochrany půdy a životního prostředí. To by mělo být naším společným cílem. I to souvisí samozřejmě se suchem a hospodařením v krajině. My jako TOP 09 tedy považujeme za zásadní, aby Česká republika k této strategii zaujala pozitivní stanovisko. Řešení současné krize, a to nejenom sucha, nejsou samozřejmě jednoduchá, je však zapotřebí se k nim postavit čelem. Pokud zde bude někdo slibovat, že se dají dosáhnout jednoduchou změnou některých zákonů - a ta řešení jsou rychlá - tak se obávám, že nebude mluvit pravdu. Asi si všichni uvědomujeme, jak komplexní a provázaný ten problém je, nicméně někde je potřeba začít a není možné neustále tato řešení odkládat. Těch směrů, kterými je potřeba se vydat, je hned několik. Jedním z největších spojených se suchem je vymírání lesů, a kalamita kůrovce to jasně ukázala. Před časem, kdy jsme tady schvalovali tuto legislativu, lesní zákon, tak jsme právě takovéto pozměňovací návrhy jako TOP 09 prosazovali. Je však zapotřebí vidět ještě dál, a to například formou úpravy pravidel hospodaření ve státních lesích, aby stromy nebyly pouze zdrojem finančního zisku. To je téma, které určitě spadá také do této problematiky. Potřebujeme se také popasovat se změnou v zemědělství, už to tady mnohokrát zaznělo. Hovoříme o výsadbě stromů, obnovování cest, o pozemkových úpravách. Jsem moc ráda, když se vedou debaty o velikosti půdních bloků, ale dovolím si připomenout, že jsme byli právě mezi prvními, kteří tuto debatu začali, a na komunální úrovni už tato opatření zavádíme.
V extrémních případech může být její nedostatek příčinou rozsáhlých migračních vln. Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy, ale současně i ekonomiku státu. Činnost společnosti bude muset reagovat na klimatickou změnu a přehodnotit stávající lidské zásahy do krajiny. Jako druhá a v podstatě nejcennější je pro nás úrodná půda, která je nenahraditelným přírodním zdrojem. Zřejmý je její význam především pro zemědělskou výrobu, ale také obživu obyvatelstva. Intenzifikace zemědělství má svoje přirozené limity. Základním deficitním znakem půdy je, že její objem je konstantní. Způsob využití půdy a krajiny se promítá do jejího retenčního potenciálu, tedy schopnost půdy zachytit vodu. A z toho důvodu vidíme, že ochrana vody musí být úzce provázána i s ochranou půdy, protože jedno s druhým velice úzce souvisí. Pevně věřím, že tento návrh podpoříte, protože bez půdy a bez vody nedokážeme do budoucna přežít a předat naši zemi našim dětem tak, aby na ní mohly hospodařit.
Prosím.
Děkuji za slovo. Ze všech tří návrhů na dané téma se jedná o ten vůbec nejúspornější. Vláda k tomuto návrhu vydala nesouhlasné stanovisko, které zdůvodnila hlavně tím, že bez úpravy zákonů vztahujících se k nakládání s vodou nebude mít navrhované doplnění Ústavy fakticky žádný reálný dopad. Organizační výbor navrhl ústavně-právní výbor jako garanční. A to je vše.
Děkuji. Požádám sněmovnu o trošku větší klid!
Navrhujeme, aby znění článku 7, které zatím zní: "Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.", byl nahrazen zněním: Odstavec 1: "Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství je ve vlastnictví České republiky. Suché období několika posledních let ukázalo, že zejména voda jako základní životní podmínka by nejen měla mít, ale nutně potřebuje zcela zásadní ochranu. Důvodem navrhované vyšší ústavní ochrany vody a vodních zdrojů z naší strany, tedy Komunistické strany Čech a Moravy, je jejich zranitelnost, ale současně i nezbytnost pro existenci života na celé Zemi.
Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec František Navrkal.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zdůvodnění se váže především k navrhovanému pojetí vlastnictví vody a přírodního bohatství. Nejasné definice stran přírodního bohatství vyvolávají otázky, na co vše by se vlastnictví státu mělo vztahovat. V podobném duchu se v rozhovoru pro Hospodářské noviny z 23. června minulého roku vyjádřil i ústavní právník Jan Kudrna. Podle jeho hodnocení by změna Ústavy v navrhované podobě mohla dokonce znamenat zestátnění nejen vody, nýbrž i veškeré půdy, zahrad či stavebních parcel. Předpokládám, že více si k tomuto návrhu řekneme v rozpravě.
Má být aktivizovaný průmysl podle Zelené dohody pro čisté oběhové hospodářství. To je hezké předsevzetí. My se teď zabýváme odpadovými zákony, kde je ta cirkulární ekonomika také naším cílem. Počítá se velmi jednoduše do roku 2030 v té Zelené dohodě s výrobou oceli s nulovými emisemi uhlíku. Nikde ale není řečeno, jak to ovlivní spotřebu elektrické energie, jaký nárůst spotřeby toto vyvolá. Počítá se s renovační vlnou veřejných a soukromých budov. Což je samozřejmě hezké, ale co když někdo nechce si svoji budovu zateplit. Tady by to určitě stálo za to tohle podporovat a já to tedy velmi významně podporuji a vždycky ve svém životě jako politik jsem to podporoval. Ještě přísnější. Už dneska je to takové, že ty automobilky nejsou schopné to naplnit. Což samozřejmě ohrožuje náš automobilový průmysl naprosto. Má se zvyšovat rozsah plochy obdělávané v rámci ekologického zemědělství. Jak to všechno chtějí financovat? Možná Komise o něm ví. Chápu, že může být pro nás zajímavý ten Just Transition Fund, ten Fond pro spravedlivou transformaci, který by mohl znamenat pro nás nějaké příjmy pro financování našich opatření v rámci té zelené politiky. K němu výbor pro evropské záležitosti zaujal následující stanovisko a přijal následující usnesení: Výbor projednal sdělení Komise Zelená dohoda pro Evropu. To za prvé. Za druhé, oceňuje rámcovou pozici vlády České republiky. - Tady musím říct, že Česká republika se poměrně rozumně staví k té Zelené dohodě, a tedy výbor tu rámcovou pozici vlády ocenil. Vzali jsme na vědomí rámcovou pozici vlády. Příliš ambiciózní cíle uvedené v dokumentu nejsou realisticky finančně pokryty. To se stalo. Výbor pro evropské záležitosti může takový návrh postoupit jinému věcně příslušnému výboru a zároveň může určit termín, do kterého má být návrh projednán.
Vodohospodářská opatření v rámci pozemkových úprav dělají 200 milionů korun, 53 milionů ekologická opatření. Což asi odpovídá. Já bych si moc přál, a chtěl bych to slyšet od pana ministra, pokud mě poslouchá, jak si slibuje, že tedy bude efektivní v případě, že přijmeme tento zákon, jestli se nám podaří urychlit pozemkové úpravy.
Další je v rozpravě přihlášena paní poslankyně Jarošová. Připraví se paní poslankyně Golasowská.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Důvodem legislativní změny katastrálního zákona, který právě projednáváme, je nutnost vytvořit vhodné zákonné prostředí pro řešení dopadů klimatických změn v krajině a zvýšit operativnost řízení o pozemkových úpravách. Současná právní úprava byla shledána jako nevyhovující pro řešení dopadů klimatických změn. Co mi zde však chybí, je zdůraznění důležitosti a významu zahrádkářské činnosti, která se významně podílí na zachování a ochraně zemědělského půdního fondu, a to i zúrodňováním méně kvalitních půd, a má mnoho dalších pozitivních efektů. Přitom dosud nedošlo k zakotvení této činnosti v české legislativě. A takovým zákonem je také zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pokud zahrádkářský zákon schválen nebude, je připomínka jeho důležitosti brát ohled na zahrádkářskou činnost ještě důležitější. Zahrádkářskou činností je, stejně jako v návrhu zahrádkářského zákona, i v tomto pozměňovacím návrhu míněna veřejně prospěšná činnost. Pozitivní je také role zahrádek při regulaci teploty. To platí hlavně v létě, kdy rozpálená města mohou být částečně ochlazovaná rostlinami porostlými plochami. Velmi důležité je tedy také vhodné umístění zahrádek pro účely zahrádkářské činnosti v plánech měst a obcí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jelikož je tuto skutečnost mnohdy obtížné zjistit, je Státní pozemkový úřad povinen na žádost vlastníka pozemku provést šetření, zda se na pozemku meliorace nachází. O melioracích pak vede celostátní evidenci a zároveň je oznamuje katastru nemovitostí. Ten jejich existence na pozemku zapisuje formou poznámky. Porušení povinnosti vlastníků pozemku ohlásit meliorační stavbu je sankcionováno pokutou. Děkuji za pozornost.
A nyní, pokud se již nikdo další do obecné rozpravy nehlásí - a já nikoho nevidím - tak obecnou rozpravu končím. Děkuji. Pan zpravodaj má také zájem o závěrečné slovo.